Děkuji.
Děkuji. Jde o technické úpravy a sladění návrhu změnového zákona s aktuálními změnami jednotlivých zákonů.
Děkuji za slovo.
Pan poslanec Luzar, připraví se pan poslanec Čižinský. Pan poslanec Čižinský, poté pan poslanec Adamec.
Děkuji. A ještě jenom dovolte kratičce zareagovat na závěrečné slovo paní ministryně. Já jsem kritizoval něco úplně jiného.
Děkuji. Pan poslanec Adamec.
Takže omlouvám se, nepatřilo to k předešlému bodu, ale k tomuto.
Věřím, že legislativa si s tím poradí.
Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Paní ministryně? Není zájem.
Prosím, máte slovo.
Je to určitě pozitivní pro rodiny. Myslím si a doufám, že i poslanci hnutí ANO to nakonec podpoří, takže tady tato iniciativa směřuje do finále.
Cílem je dostat zpátky děti do škol. Cílem není za každou cenu co nejvíce zvyšovat tyto dvě dávky. Děkuji za pozornost.
Toto zvýšení naše hnutí SPD podporuje dlouhodobě, protože je nutné všemi dostupnými prostředky zabránit postupujícímu a nebezpečnému propadu příjmů našich pracujících rodin. Návrh se týká i pomoci žákům a studentům se zdravotním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami, což též prosazujeme. Doufám, že tento návrh zákona projde, abychom pomohli slušným a pracujícím lidem.
A já doufám, že je to jakási jiskřička, která snad zažehne některé další pozitivní shody napříč politickými stranami.
Dobrý den, dámy a pánové, samozřejmě já už vidím úsměvy na vašich rtech, přestože máte roušky. Ale víte, co se stalo za ty dva týdny, nebo za ty tři týdny, co to funguje? Nepřemýšlíte, nezlobte se. Já vím, že jste se domluvili napříč všech politických stran, ale to ještě neznamená, že jste se domluvili dobře. Nezlobte se, já s tímto zákonem nemohu souhlasit a budu hlasovat proti.
Děkuji. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele paní poslankyně Kateřina Valachová, které předávám slovo.
Navrhuje se, aby tímto nástupcem bylo Ministerstvo pro místní rozvoj a ve věci správy daní Ministerstvo financí. V roce 2007 až 2013 plnily regionální rady funkci řídících orgánů regionálních operačních programů. Není hospodárné, aby nadále fungovalo sedm samostatných subjektů s veškerými provozními náklady, když by zbytkové činnosti mohly být soustředěny a zajišťovány výrazně menším počtem osob. Co se týká samotného zákona, tak vzhledem k uplynutí poměrně dlouhé doby od předložení návrhu zákona Poslanecké sněmovně je nutné formou pozměňovacího návrhu provést drobnou technickou úpravu navrhované novely, týkající se vypuštění odlišných pravidel pro ustanovení a činnosti výboru regionálních rad, a to z toho důvodu, že už proběhly volby do krajů a v podstatě již byli jmenováni členové výborů regionálních rad a prakticky na všech úrovních regionálních rad se řídí podle dosavadního zákona.
Pan poslanec Polanský, připraví se pan poslanec Profant.
Dobré odpoledne, kolegové, kolegyně. Jedná se o elektronický stavební deník, respektive jeho povinné vedení v případě, že je předmětem stavby veřejná zakázka.
Pan poslanec Profant, připraví se pan poslanec Kolovratník.
Já načtu pozměňovací návrhy, které jsem již odůvodnil v obecné rozpravě.
Já mám pět pozměňovacích návrhů, ke kterým se hlásím.
Děkuji. Pan poslanec Holík, připraví se paní poslankyně Dostálová.
Já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu 8049, který byl pod tímto číslem nahrán do systému.
Já budu velmi stručná.
Dobré odpoledne.
Já vám děkuji. Máte slovo. Ale teď je na řadě pan poslanec Kopřiva.
Jedná se o přesun sporů z Nejvyššího stavebního úřadu na soudy.
Tak já se omlouvám dvakrát.
Já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu 8046, který se týká nároků, které může uplatnit stavebník v souvislosti s úhradou nákladů vzniklých při archeologické činnosti.
Končím podrobnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Nezaznamenal jsem žádný návrh, který by se v tuto chvíli měl hlasovat. Já tedy končím druhé čtení tohoto návrhu, tohoto tisku.
To byly společné pozměňovací návrhy. A nyní mi dovolte, abych představila pozměňovací návrh, který podávám, a ten se týká zřízení územních pracovišť. Komplexní pozměňovací návrh zřizuje krajské stavební úřady jako územní správní úřady ve všech věcech stavebního řádu. Navržené znění předmětného ustanovení však neobsahuje žádné konkrétní pravidlo pro určení hustoty sítě územních pracovišť. V extrémním případě může Nejvyšší stavební úřad stanovit pouze několik málo územních pracovišť v každém kraji. Spekuluje se o zřízení územních pracovišť na území obcí s rozšířenou působností. Argumenty pro zhoršení dostupnosti stavebních úřadů při přechodu agendy do režimu plné státní správy přitom prakticky neexistují. Návrh navíc vůbec neřeší personální a logistické souvislosti změny soustavy stavebních úřadů, potřebu personálního i materiálního, zejména prostorového vybavení nových stavebních úřadů, které si změna vyžádá. Buď z 26 % zůstanou na místě, tedy u svého stávajícího zaměstnavatele na jiné pracovní pozici, anebo z 33 % avizují, že s prací skončí a budou hledat jinou práci, a tam se můžeme skutečně potýkat potom s nedostatkem pracovníků na stavebních úřadech nebo územních pracovištích. Zároveň je zcela evidentní, že zrušením téměř 400 obecních stavebních úřadů bez jejich náhrady, spadajících do nové soustavy, dojde ke snížení dostupnosti úřadů pro občany. To byly tři návrhy týkající se územních pracovišť. Z tohoto pohledu je účinnost celého zákona i jeho některých částí stejně překotná a nepřipravená jako celý průběh legislativního procesu tohoto zákona.
V návrhu hospodářského výboru zůstává zachován současný model výkonu působnosti v oblasti územního plánování s tím, že cílem návrhu je posílit postavení územně samosprávných celků. V oblasti stavebního řádu navrhuje nový stavební zákon komplexní procesní úpravu povolování staveb. Proces povolení stavby má pevně stanovené lhůty. Pro všechny neintegrované dotčené orgány bude platit fikce souhlasu, ke které dojde po uplynutí lhůty pro vydání vyjádření nebo závazného stanoviska. V oblasti změnového zákona, který byl taktéž projednán na výborech, jsme řešili společně se stavebním zákonem 3. března, kdy Poslanecká sněmovna i změnový zákon přerušila a odročila do 30. března. Tento návrh odporuje kompromisní dohodě a úpravě Legislativní rady vlády a dohodě s Nejvyšším správním soudem. Dovolte mi tedy závěrem poděkovat všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě ať už vládního návrhu, nebo i zmíněného komplexního pozměňovacího návrhu. Opravdu si velmi vážím úsilí všech, kdo se zapojili do přípravy nového stavebního zákona. Je jasné, že ne ke všem návrhům mohu mít pozitivní stanovisko, na druhou stranu vnímám to jako velmi vyvážený kompromis a budu se těšit na velmi věcnou a konstruktivní debatu.
Děkuji.
Dobrý den, dámy a pánové, vážená paní ministryně, pane předsedající. Já bych chtěl v tuto chvíli jenom krátce pohovořit o důležitosti digitalizace jako nástroje k zefektivnění stavebního řízení. A já říkám, že je to základ, zrychlení stavebního řízení, jeho zefektivnění a i finálním úsporám. Já bych byl rád, kdyby se tento princip, který známe z řady služeb, přenesl do stavebního řízení v České republice. Co ale ten návrh, který teď projednáváme ve Sněmovně, přináší? On možná částečně řeší tu otázku, že lidé nemají obíhat úřady, ale jak ji řeší? Princip, že mají obíhat data, a ne lidé, je následující. Vy jste občan, který staví nějakou stavbu, svoji, nebo jste stavebník či developer. To je princip digitalizace, to je to, integrace procesů, o které hovoříme, v 21. století, kdy jsme měli možnost - a byla tam i paní ministryně Dostálová, sice s jinou výpravou - podívat se, jak funguje stavební řízení v moderní společnosti v severských zemích, kde sedí úředník v kanceláři, kde není jediný papír, má před sebou velký monitor a říká: Dneska mám hodně práce, dneska musím vyřešit 34 stavebních řízení. Nejraději bychom samozřejmě byli, kdyby se naše země, kde budou potřeba peníze a už nyní jsme zásadně deficitní, nepouštěla do divokého projektu vzniku stavebního úřadu, kde jen ty transformační náklady jsou odhadovány na desítky miliard korun s nejistým výsledkem, ale šli jsme cestou moderní, šli jsme cestou digitální. Digitalizace i ve stavebním řízení neznamená pouze nižší náklady na zavedení, ale ve finále šetří čas a peníze.
Vím, že to bylo součástí původního konceptu, původního vládního návrhu.
Nyní je na řadě faktická poznámka pana poslance Jana Čižinského. Připraví se pan poslanec Kalous. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Všimněte si, že pan kolega Kolovratník tady vlastně smiřuje zájmy ministerstva, nabízí ministerstvu svůj mobilní telefon, aby to všechno vyřešil. To znamená, v praxi tady máme dva ministry, paní ministryni, která - vypadá to - neví, co projde, a pak je tady pan kolega Kolovratník, který ví, co projde. To je přesně to riziko, které tady nemáme v takovém zákoně podstoupit. A je to přesně totéž, co se dělo s exekucemi, že se to prostě vzalo do ruky tímto směrem a dopadlo to naprostou katastrofou.
Pan poslanec Adam Kalous.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A pokud ta kritika je, tak ji prosím směřujte na mě.
Nyní vystoupí v rozpravě pan poslanec Pavel Šindelář. Připraví se pan poslanec Kopřiva.
Jedná se o zrušení pravidla, že obec je vázána plánovací smlouvou, nebude ve správních nebo soudních řízeních uplatňovat svá práva. Myslím si, že obě dvě tyto věci jsou jasné. Tento pozměňovací návrh se týká náhrady za změnu v území, tedy případu, kdy je majiteli snížena cena pozemku. V návrhu je, že náhrada se nevyplatí, pokud majitel podá námitku, avšak podle mě to opět nelze. Tato náhrada není nějaký bonus, ale náhrada skutečně vzniklé škody. Děkuji za podporu všech pozměňovacích návrhů. Všechny jsou ještě výrazně podrobněji zdůvodněny přímo v tom sněmovním dokumentu, takže kdybyste tápali, tak tam je všechno popsáno zcela přesně.
Týkají se zákona o státní památkové péči. Protože se neprovázaly institucionální změny ve stavebním zákoně a ve změnovém zákoně 1009, tak došlo na úseku regulace nemovitostí, které samy o sobě nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se v ochranných pásmech nemovitých národních kulturních památek, nemovitých kulturních památek, památkových rezervací nebo památkových zón, ke stavu, který postrádá racionální odůvodnění. Agendu regulace těchto nemovitostí, to znamená ty, které jsou v těch zónách, mají podle návrhu převzít krajské stavební úřady, čímž se ale veřejná správa občanům, kterých se to týká, značně vzdálí. Přitom verze stavebního zákona, která byla předložena do připomínkového řízení, počítala s tím, že tato agenda bude řešena na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, byť již nikoliv v přenesené působnosti. V průběhu dalšího projednávání ale doznal systém integrace dotčených orgánů zásadních změn, které se ale zásadním způsobem neodrazily v doprovodném změnovém zákoně. Další otázkou je nezávislý přezkum případného odvolání. Krajský stavební úřad bude v takovém případě odvolacím stavebním úřadem a současně i prvoinstančním dotčeným orgánem. V rámci odvolacího řízení tedy na úseku dotčeného veřejného zájmu nemůže krajský úřad sám přezkoumávat své vlastní závěry. Sněmovní dokument 8006 je potom alternativou, která vrací rozhodování o této agendě obecním úřadům ORP, pokud jde o nemovité kulturní památky a pokud jde o pravomoc k vydání opatření obecné povahy o ochranném pásmu národních kulturních památek, památkových rezervací a památkových zón. Lépe by to odpovídalo koncepci zákona o státní památkové péči, podle které jsou věci týkající se národních kulturních památek v působnosti krajského úřadu.
Nicméně bych chtěl na začátku vyjádřit, že vycházím z toho, že Poslanecká sněmovna schválila nějakou verzi, ke které se máme vyjadřovat, a v rámci té verze se snažím nyní dávat pozměňující návrhy. První série vznikla ve spolupráci s hlavním městem Prahou, potažmo dalšími městy.
Děkuji moc.
Pan zpravodaj s faktickou poznámkou. S přednostním? Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já bych to asi tedy, paní ministryně, potřeboval upřesnit. Protože pan ministr tady hovořil, jeho vystoupení dávalo jasný smysl, a ten smysl byl a myslím, že jsme to tady všichni slyšeli, ten smysl byl v tom, že kulturní dědictví naší země je tímto návrhem ohroženo, není jasné, jakým způsobem bude ochrana kulturního dědictví, které má v gesci, hájena. A vy tedy říkáte, že ten návrh podporuje. Takže máme tady vás, máme tady pana ministra. To, co pan ministr říkal, dávalo smysl. Přišel pan ministr. Zareagujte konkrétně na pana ministra! Zareagujte na tu lhůtu, která když uplyne, tak to vede k právním důsledkům! Že ochrana památek nebude při stavebních činnostech hájena, a to v jasně konkrétních situacích, které tady pojmenoval?
Paní ministryně Dostálová chce reagovat faktickou poznámkou. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Já jsem říkala, že pan ministr reagoval na podané pozměňovací návrhy. To je pohled pana ministra. My samozřejmě všechny pozměňovací návrhy projdeme celým tím kolečkem resortů, a dá se tedy předpokládat, že k těmto pozměňovacím návrhům bude Ministerstvo kultury mít negativní stanovisko. Další vystoupení měl pan ministr k územnímu plánování, kde také nesouhlasí, aby to bylo takto překotně dáváno do samostatné působnosti. Já nedokážu ovlivnit, kdo může a kdo nemůže podat pozměňovací návrh.
Děkuji paní ministryni a budou ještě pokračovat faktické poznámky. Pan poslanec Jan Čižinský, po něm pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vy vlastně říkáte: Ministerstvo má k tomu kladné stanovisko. Ale pan ministr tady netlumočil kladné stanovisko svoje, ani dílčí, ani celkové. Pan ministr tady varoval před tím, abychom zákon v takovéto podobě, jak je teď tlačen a navrhován, přijímali.
Pan poslanec Marek Výborný, poté ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Martin Kupka. Prosím, máte slovo. Nyní pan poslanec Martin Kupka s faktickou poznámkou.
A stejně tak pan kolega Kolovratník říkal při jedné debatě, že přes to nejede vlak.
Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Zaorálek, po něm paní ministryně Dostálová.
Říká se, že to hlavní umění je říct něco jednoduše. Jeden pohyb je, že pro stát - stavební správa, že ji bude vykonávat pouze stát, ne už v přenesené působnosti města a kraje. To je jakýsi pohyb centralizace, řekněme postátnění. Jsou tam sice nějaké dozorové pravomoce, ale ty jsou na přenesené úrovni a my říkáme: Nebude to fungovat. Takže vlastně výsledek toho je, že stát nakonec nemá nástroj, jak to rozhodnutí zvrátit. To je podle mě ta dysbalance. Když neustoupí, tak má pravdu. To je pro mě lidově řečeno ta zásadní nerovnováha.
Paní ministryně Dostálová, poté pan poslanec Čižinský.
Ano, Ministerstvo pro místní rozvoj založilo pracovní skupinu Územní plánování 2030 a podporuje, aby územní plánování bylo v samostatné působnosti. My jsme ale upozorňovali ke všem těm návrhům, že to samozřejmě vzniká velmi rychle, měli jsme tam řadu připomínek. Takže uvidíme, až se k tomu pozměňovacímu návrhu dostaneme, jaké bude stanovisko resortu.
Děkuji.
na tom pohledu na svět mezi, jak jsem říkal, evolucí, ponecháním té dvojkolejnosti, a vylepšením, a mezi tou radikální změnou, na tom se asi neshodneme. Děkuji za pozornost pro tuto chvíli.
Vyvolal dvě faktické poznámky, nejdřív pana poslance Marka Výborného, poté Ivana Bartoše. Kolega Polanský je stále připraven.
Přece ten výsledek byl úplně jiný. Alespoň elementární shoda!
Na něj se díváme nyní. Já bych chtěl jenom říct, že počet schůzek a jednání ani tiskových konferencí nedokládá nic o kvalitě práce, která byla odvedena, neříká nic o tom, zda názory i jiných odborníků než té vládní skupiny byly vyslyšeny. Já mohu říci, že nebyly. Teď jsme tady, projednáváme původní návrh vlády, vy jste ho předložil. Nazývejme věci pravými jmény.
Já jenom, pánové, já bych to opravdu ráda uvedla na pravou míru. Nám je tady vytýkáno, že jsme postupovali nějakým způsobem netradičně. My jsme šli i věcným záměrem zákona. Vždycky byly souhlasy resortů, se všemi to bylo řádně projednáno.
Já si vlastně vážím toho, co tady zaznělo z úst pana poslance Kolovratníka, že se nejedná o evoluci, ale že se jedná o revoluci. Pojďme si skutečně říci, jestli stavební zákon je to, co má podléhat revoluci. A pak tady byla slova o odvaze. Sázka na centralizaci je špatnou sázkou, dnes to vidíme každou hodinu, každou minutu v koronavirové krizi vidíme, že centralizace funguje hůř než decentralizace. Pokud si vezmeme očkování, tak očkování funguje díky tomu, že je decentralizované, a díky tomu, že se kraje, města, všichni snaží, aby se očkovalo. Kdyby to bylo centrálně organizováno, tak to funguje mnohem hůř.
Děkuji. Máte slovo.
Výsledkem mimo jiné bude skutečný rozklad smíšeného modelu veřejné správy, to je potřeba také vědět, a dopadne to na všechny občany. Je to skutečně reálné ohrožení stavebního řízení u nás.
Nyní tedy ještě pan poslanec Kalous s faktickou poznámkou.
Toto uvažované řešení rozhodně není vnímáno jako bezkonfliktní. A výstupem této pracovní skupiny má být koncepční řešení této otázky a v tomto směru je Ministerstvo kultury připraveno poskytnout součinnost na činnosti této pracovní skupiny.